Víte, že došlo k ročnímu zpoždění. A já jsem skutečně příznivcem toho, aby tato reforma financování regionálního školství byla co nejlépe připravena, a jsem stoprocentně přesvědčena o tom, že je zcela nezbytné změnit financování našich škol, tak abychom zajistili síť škol do budoucna a vzdělávací systém do budoucna. Že by se toto financování mělo změnit a mělo by to být zakotveno zákonem, si troufám říct, že je zcela jasné. Stejně tak je zcela jasné, že investice, které potřebujeme do školství a do vzdělávání našich dětí oproti ostatním zemím, které potřebujeme, jsou obrovské a nevystačíme do budoucna pouze se státním rozpočtem. Je samozřejmě dobře, pokud děti dostanou peníze jednodušeji a z jednoho místa. Naposledy bych chtěla zmínit věc, která je velmi diskutovaná. Ale stejně tak je poctivé říct, že nám od toho nepomůže nějaká novela zákoníku práce. Zásadní problém je v rozpočtu. A i když ministryně financí připravila rekordní rozpočet, navíc strukturálně dobře postavený, a znovu jí za to děkuji, tak je jasné, že pokud chceme všichni dohromady zvýšit třídnické příplatky, tak potřebujeme rozpočtové krytí.
Tak, děkuji, to byla paní poslankyně Valachová. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Martina Kupku a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Tak já požádám tedy o vystoupení, faktická poznámka, pan poslanec Martin Baxa.
První se týká mého předchozího vystoupení. Jedná se opravdu o velké navýšení.
Takže skutečně si myslím, že ty výsledky jsou velice dobré. Určitě ten rozpočet bude kritizován. Já osobně neříkám, že nemáme rezervy. Ano, máme to dědictví, o čem mluvil pan prezident, obnovitelné zdroje. Snažíme se to řešit. Ale my máme nějaké zákony, nějaké závazky a je to složité. Ale i počty úředníků snižujeme a myslím si, že neříkáme, že nejsou rezervy, rezervy určitě jsou. A já pevně věřím, že naši ministři se budou snažit snižovat provozní náklady svých ministerstev. Takže závěrem vás chci poprosit o podporu návrhu rozpočtu, který tady určitě celý den bude komentovat paní ministryně financí.
Dovolte mi, abych pokročil. Mám tady ještě přihlášku pana kolegy Michálka, který byl přihlášen k faktické poznámce. Ale přednostní právo, pokud ho žádáte, pane předsedo, samozřejmě dostanete i mimo rozpravu.
Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že ještě nebyl zahájen ten bod samotný, pokud se nepletu, takže jsme mimo program, tak já jsem chtěl jenom říct jednu větu: poděkovat panu prezidentovi za jeho vystoupení. Pozorně jsem to poslouchal, byl konzistentní. Nicméně chtěl jsem ho pozvat k rozpravě s námi poslanci, která se jaksi nekoná.
Pokud ovšem nebude námitka proti postupu předsedajícího.
Děkuji za slovo. Byl jsem přihlášen písemně ještě před devátou hodinou. Nicméně hlasování pak nevyšlo o jeden hlas a následně i jedna poslankyně se vyjádřila, že chtěla hlasovat pro.
Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Dobrý den.
Počet přihlášených je ustálený. Kdo je proti? Děkuji vám. Připomínám, že s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek jako první. Podle tohoto pořadí budeme tedy postupovat, až zahájíme rozpravu. Já doufám, že tady bude patřičný klid na vystoupení paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda si je plně vědoma toho, že udržení a intenzita růstu, dalšího růstu naší ekonomiky závisí nejen na vnějších faktorech, ale také na faktorech vnitřních. Na domácím poli to znamená přiměřenou hospodářskou politiku, která respektuje pozici našeho hospodářství v ekonomickém cyklu.
Při rekordní nezaměstnanosti není žádný důvod zvyšovat tyto dávky. Současně se zvyšuje minimální mzda. A není žádný důvod zvyšovat životní a existenční minimum. Nevím, proč je taková nedůvěra vůči obcím. Pak bylo přijato něco, co je mnohem méně elegantní a mnohem méně účinné, ale taky se to používá - to jsou ty bezdoplatkové zóny. Ale je to horší řešení, než to, aby to schvalovaly obce. Pokud s tím něco chceme dělat, tak dejme důvěru starostům, zastupitelstvům a těm obecním úřadům. Ti totiž jsou schopni dělat skutečné sociální šetření a provádět sociální práci. Ne úřady práce. Ty to pořád posuzují od stolu. Zeptejte se, jestli znají ty lidi, jestli vědí, jestli platí poplatky, jestli posílají děti do škol a tak dále. Rodičovský příspěvek. My máme poměrně velkorysou rodičovskou dovolenou. Máme i vícerychlostní, což je správně. Neviděl jsem žádnou studii, proč bychom to měli dělat. Tak porovnejme, nechme si zpracovat analýzu, jak je to v okolních zemích, jak je to v zemích Evropské unie s délkou a výší, než přistoupíme k tomu, že ty dávky budeme zvyšovat. Protože logicky by to tak být mělo. Pokud ne, tak je něco špatně na tom systému a měli bychom se tomu věnovat. Je to citlivé téma. Zda ten efekt, podpora pěstounské péče vede k tomu, že se snižuje počet dětí v ústavní péči, nebo ne. Dávky nemocenského pojištění mají příští rok růst poměrně dost procentuálně. Nevím proč, paní ministryně financí. Zda je to jenom nějaká lineární tabulka, konstanta, kterou zvýším výdaje. Aby našly uplatnění na pracovním trhu matky, které se vracejí z rodičovské dovolené, díky tomu, že je rekordně nízká nezaměstnanost. A kdo může a jeho zdravotní stav mu to umožňuje, by měl pracovat. Je to ta dlouhodobá debata, kde končí zdravotní péče a kde začíná sociální péče.
Čili takto to tam zaznělo. To, že to média podají, jak se jim to hodí, to je samozřejmě druhá věc.
Máte slovo.
Já bych chtěl využít toho, že vlastně bude mluvit nový pan ministr zahraničních věcí. Jedná se o letitý problém, a sice počet diplomatů a zaměstnanců ruské ambasády v České republice. Česká republika má 10 milionů obyvatel. Je jich tady kolem padesátky, po vyhoštění dohromady ruská ambasáda čítá snad s těmi diplomaty 150 zaměstnanců. Rusko je co do rozlohy největší země na světě, je to 150milionová jaderná a regionální velmoc. Protože asi tady nejsme nikdo tak naivní, že si myslíme, že Ruská federace tak miluje Českou republiku, že tady má tak velké osazenstvo.
Nyní mám kolegu Jurečku také s faktickou poznámkou. Nyní pan kolega Hájek. A ještě než se dostaví k řečnickému pultu, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Marek Výborný od 19.50 z pracovních důvodů. Paní kolegyně Válková od 19.30 do konce pracovního dne. Pan kolega Kaňkovský od 19.40 do konce jednacího dne. A od 19.45 paní poslankyně Malá z pracovních důvodů.
Děkuji, pane předsedající. Navážu na slova pana předsedy Sněmovny, který hovořil o tom, že se mnohdy posuzují dojmy na základě toho, že ten člověk tam nebyl. Takže prosím vás, to jsou dojmy. Já samozřejmě tomu nevěřím, že by to byla pravda, ale tohle je mediální zkratka. Naopak. Úlohou politiků je však hledat diplomatická řešení. A kde chybí komunikace, tam eskaluje konflikt. Právě komunikací lze něčeho dosáhnout."
Já jsem v Ruské federaci pár let pracoval na našem obchodním zastupitelství.
Děkuji za slovo. Jasně, v 90. letech bylo všecko jinak. Ono se nám to nezdá, ani mně se to nezdá, už taky stárnu, a to je fakt skoro 30 let. Dneska je to jinak, ty počty jsou takové, že před vyhoštěním jsme tam skutečně měli, a pan ministr mě asi doplní nebo opraví, kolem 15 diplomatů. Máme 10 milionů obyvatel, oni mají 150 mil. obyvatel. Ten nepoměr je evidentní a já si myslím, že nazývat toto nemístné - nemístné je, co tady provádí Ruská federace. Čili já jako poslanec Parlamentu České republiky věřím vlastním bezpečnostním složkám. A ty počty jsou prostě jasné, to tady nikdo neokecá.
Pane ministře, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi nejprve, abych se omluvil, že jsem nemohl být přítomen této debatě od počátku, nicméně dnes večer probíhá jedna z prvních akcí ke stému výročí založení Československa. Je to slavnostní koncert ke stému výročí československé diplomacie. A věřím, že souhlasíte, že nemůžeme opomíjet také naše slovenské přátele. Zároveň bychom chtěli lépe připravovat podklady pro vaše cesty. A já jsem i nabízel, že bychom mohli s vámi vést jednání před vaším výjezdem, tak abyste měli aktuální informace o situaci v daných zemích. Zároveň bych ocenil, že pan předseda zahájil výstavu o československých legionářích. Je to také symbolická akce a je to určitě důležitý bod našich vzájemných vztahů s Ruskem. Toto jsou věci, které máme my jako vláda v programovém prohlášení.
Krásné odpoledne dámy a pánové. Já plním slib, který jsem dala u kulatého stolu, který jste, pane předsedo, inicioval a který se týkal případného projednávání ústavního dodatku stran implementace směrnice Evropské unie týkající se zbraní. Ano, kolegové a kolegyně, slyšíte správně. Evropskou komisi zajímá i rybářské olůvko. V uplynulých dvou letech se objevují v médiích informace o chystaném úplném zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr má plynout z iniciativy Evropské komise, která na konci minulého roku pověřila Evropskou agenturu pro chemické látky, která se jmenuje ECHA, aby začala shromažďovat informace, jaké riziko a socioekonomický dopad by měl zákaz olověného střeliva i rybářských závaží. Střelecké, sportovní a lovecké organizace ve veřejné konzultaci ale tvrdí opak. V současné době probíhají v této věci jednání s Evropskou komisí a měli bychom znát postoj vlády, která na jednání vysílá své úředníky. Zároveň bychom měli svým usnesením vládu v jednání podpořit, aby měla silný mandát a mohla se postavit další zbytečné regulaci. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že neexistuje adekvátní a zároveň ani levná varianta nahrazení olova ve střelách. To se samozřejmě týká i zbraní sportovních střelců reprezentujících Českou republiku na olympijských hrách. V případě tzv. zákazové směrnice jsme v minulosti i přes má upozornění v roce 2015, kdy byl záměr Evropské komise poprvé představen veřejnosti, zaspali a dnes řešíme následky v podobě její implementace. Měli bychom se poučit z nedávné minulosti a neopakovat stejné chyby. Svoji vůli bychom měli vyjádřit i v tomto volebním období, abychom jasně deklarovali, že i po volbách má náš zákonodárný sbor na problematiku zákazu v oblasti legálního držení zbraní a nyní i rybářského olůvka - takže, rybáři, zpozorněte - jasný postoj. Děkuji vám za podporu.
Děkuji, pane předsedo.
On je v mnoha verzích, ale tím to uvedu. Vůbec nic. Propaganda nemusí být pravdivá, musí být chytrá. To, že se teď píše o Brnu, zejména v Mladé frontě a v Lidových novinách, je skutečně propaganda, pravdivá ovšem není. Nedokážu posoudit, zdali je to tím, že ani pan předseda vlády netuší, co se v Brně vlastně odehrálo, a netuší to možná i pražští mytologové a mýtotvůrci. To usnesení jsem si dovolil i pojmenovat. Ten bod by se jmenoval "Lex Don Pablo Brunensis et Augustus Andreas Ciconia." Já si tak sedím pěkně doma v Brně a najednou se ze všech novin patřících Agrofertu na mě hrne nějaký Don Pablo. A pak se konečně dozvím od šéfredaktora Lidových novin, že jediný žijící Don Pablo jsem já, žádný jiný Don
Já jsem poslední, který by hájil, já jsem z konkurenční fakulty, který by hájil Lékařskou fakultu Ostrava a jejich akademický senát. Předseda akademického senátu, katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny, forenzní, další členové. Jsou tam zástupci jednotlivých teoretických ústavů, tak jak je to naprosto běžné ve všech akademických senátech. A samozřejmě jsou tam zástupci studentů. V řadě akademických senátů lékařských fakult je nadpoloviční většina studentů.
Prosím, máte dvě minuty.
On to vlastně kolega Válek všechno řekl. Když chci hovořit o akademickém senátu, měl bych se přečíst pravidla, jak říká. Každý akademický senát má definováno, kolik je tam kliniků, kolik je tam zastupitelů teoretických oborů, kolik je tam studentů. To je jasně definováno a volí se to od sebe odděleně.
A ještě jedna faktická poznámka. Pozor - Před vámi se elektronicky přihlásil pan poslanec Michálek, takže pan poslanec Michálek dvě minuty.
Já jsem chtěl pouze korigovat výrok o studentech.
A nyní na faktickou, nebo do všeobecné? Takže na faktickou pan poslanec Černohorský.
Mně totiž stále ještě nebylo odpovězeno na to, zdali se ty vzorky posílají stále do stejné firmy a jestli existuje ještě někdo, kdo taková vyšetření dělá.
Pan ministr. Prosím, máte slovo. Zeptám se, zdali je zájem o závěrečná slova buď pana navrhovatele, nebo pana ministra. Máte zájem o závěrečné slovo. Pan poslanec Leo Luzar, který je navrhovatelem.
Já již budu velice krátký. Konkrétně samozřejmě pan ministr se vícekrát v této debatě odvolává na audit, který byl proveden. Dostal podklady a z těchto podkladů čerpal a rozhodoval. V podrobné rozpravě se přihlásím k návrhu usnesení. Děkuji.
Zeptám se opět, jestli máte zájem o závěrečné slovo. Tímto končím tento bod. Končím také dnešní jednání schůze Poslanecké sněmovny.
Ale schovejme si tuto debatu na, řekněme, lepší příležitost.
On hájí paní ministryni, že skutečně je to technicistní norma. Ta vláda neměla důvěru. Takže buďme féroví a neříkejme, nevyčítejme opozici, že se ptá na důležité daňové věci.
Prosím.
Děkuji za slovo. Nicméně chtěl jsem vystoupit ve věci té lhůty. Přiznám se, že mám poměrně velké pochybnosti, že Senát bude vůči tomuto zákonu příznivě nakloněn.
Děkuji. Prosím. A pak vystoupí kolega Benda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale v tuto chvíli chci říct, že to je pravidlo, které už dneska se implementuje. Zítra začínáme projednávat státní rozpočet. I kdyby to bylo 50, jak říkáte vy, my říkáme 70, tak je to obrovská částka. Ale měl by být vyrovnaný státní rozpočet v plánu. Letos rozhodně bude a bude i příští rok. Jinak snížení daní. Přesně to mám po položce! Takže pokračujeme ve snižování daní. A můžeme si to dovolit právě proto, že je lépe a účinněji vybíráme díky opatřením, která jsme zavedli.
Já také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo množství faktických poznámek.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť jsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale tyto jsou obsaženy v jednom návrhu. Příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice. V rámci zákona o spotřební dani dochází také k úpravě kódu kombinované nomenklatury v návaznosti na prováděcí rozhodnutí.
Pane zpravodaji, máte slovo.
V současné chvíli mám připravený pozměňovací návrh, který je již v systému teď zaveden. Paní ministryně financí se jistě ještě dnes vyjádří, jestli tento pozměňovací návrh pak ve třetím čtení podpoří. V systému už ten pozměňovací návrh je.